My přece víme, že jsme v menšině, že nemůžeme vyhrát žádné hlasování. Z toho jsme opravdu překvapeni. Nebyli to všichni vládní poslanci, já moc dobře vím, kdo nehlasoval pro a kdo hlasoval pro. Tak pro těch 114 - tak si to znovu přečtěte.
To, že ho využije, není zneužití jednacího řádu.
Takže je to bohužel jenom na nás, kteří máme to přednostní právo, což není až tak úplně fér. Já mám tady vyjádření pana Ing. Tomáše Hajduška, což je vedoucí sekce správy daní Komory daňových poradců, a ten říká zcela jasně a veřejně, že podle Komory daňových poradců jsou nejvíce problematické ty změny, které věcně s projektem Moje daně vůbec nesouvisejí. - Myslím, že všichni, kteří jsme tu vystupovali, jsme tady vystupovali právě proti těmto bodům, a Komora daňových poradců je připomínkovala. A já prostě nevěřím, že v rámci té expertní komise s nimi mohla souhlasit. Podle Komory daňových poradců dále nejsou bez rizika i změny spojené s navrženou elektronizací správy daní, bohužel ministerstvo nevyužilo novelu k tomu, aby stávající problémy elektronizace odstranilo, naopak vytvořením v podstatě paralelního komunikačního kanálu k datovým schránkám je na další problémy zaděláno, je ve stanovisku Komory daňových poradců. Například z návrhu vůbec není zřejmé, zda má prioritu doručování do stávajících datových schránek v rámci všeobecně užívaného informačního systému datových schránek, nebo do daňových informačních schránek v rámci projektu Moje daně. Tím dojde k narušení právní jistoty ve vztahu k okamžiku doručení. Celkově je přístup Ministerstva financí, které se odmítá hlouběji zamyslet nad dobře míněnými postřehy připomínkových míst, nepochopitelný. Česká advokátní komora předložila své připomínky a ministerstvo jí sdělilo, že neumí zákon. Závěr je: jako by si Ministerstvo financí přálo, aby všichni zaujali postoj Ministerstva průmyslu a obchodu, jehož připomínky byly pouhou gramatickou korekturou.
Děkuji.
Nemohou, takže supluji jejich roli. Paní ministryně tady přednesla jako úžasný nápad Finanční správy Ministerstva financí, že budou zadržovat jenom tu spornou část DPH, ale zapomněla říct, že to je výsledkem prohraných soudních sporů. Je to tak, jsem to schopný doložit. Prostě prohráli jste, Finanční správa prohrála právě v tomto případě, že to mělo likvidační charakter, že jste nezadrželi pouze spornou část DPH, ale celou částku DPH. A v podstatě na libovolnou dobu.
Cílem navrhovaných změn je podpora elektronizace, zjednodušení kontrolních postupů, revize sankčního systému a vrácení daňového odpočtu. Předloha zároveň obsahuje dílčí změny právní úpravy, ke kterým dochází na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe, vývoje jiných právních předpisů a judikatury, jakož i na základě poptávky ze strany odborné veřejnosti. Nemyslím si, že by bylo nutné tento tisk projednávat i v dalších odborných výborech, i když samozřejmě iniciativě se nebráníme. Vážené kolegyně, vážení kolegové, závěrem dovolte, abych sdělila, že jako zpravodajka doporučuji tento tisk propustit do druhého čtení.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Návrhu novely daňového řádu nelze upřít snahu modernizovat ten kodex správným směrem, to nepochybně ano. Ale jako téměř v každém vládním materiálu je tam několik min, které oslabují pozici podnikatelů, zejména těch malých. Tak to se mi opravdu nelíbí. To jsou tři věci, které pokládám za nepřijatelné. Pokládám to za nepřijatelné, a proto předkládám návrh na přepracování novely zákona. Děkuji za pozornost.
A nyní tedy vystoupí... Takže pan poslanec Jan Hrnčíř, faktická poznámka.
Stejně tak prodloužení lhůty pro vrácení odpočtu DPH z 30 na 45 dnů v neprospěch právě daňových subjektů. Takže nemůžeme tuto novelu daňového řádu podpořit.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Stačí 50 tisíc, proces bude zahájený, Ústavní soud řekne: ano, otázka je legitimní, z hlediska Ústavy ústavně konformní, pokračujte. A pak těch 400 tisíc podpisů, ke kterým se připočítá těch 50 tisíc, si myslím, se sežene již relativně snadno. Je to vlastně státní reprezentativní výzkum politické volby voličů.
Děkuji.
Dobře víte, že náš názor k referendům obecně je velmi skeptický, nepokládáme za nezbytné, aby Ústava upravovala obecné referendum, jasně jsme to v minulosti deklarovali. Pokud je nějaký důležitý zájem, pak je možné přijmout zvláštní ústavní zákon o konání referenda a všechny tyhle tanečky, které se tady odehrávají, jsou jenom jakýmsi pokusem se tvářit, že chceme předat nějakou moc lidu, který podle mého názoru, a tady překvapivě v podstatě souhlasím s panem kolegou Okamurou, vůbec nefunguje a fungovat nebude. Obě komory Parlamentu po tuto dobu nepřijmou usnesení, které by bylo v rozporu s rozhodnutím přijatým v referendu. Zavazuje Poslaneckou sněmovnu i vládu, a to dokonce i za situace s tím dovětkem "nejméně tři roky". Rozhodně nedonutíte nikdy komory Parlamentu, aby něco pozitivně přijaly. Upřímně řečeno, podívejme se dneska na to, co se odehrává ve Spojeném království kolem brexitu.
Pokračovat budeme bodem číslo S přednostním právem eviduji po úvodních slovech, která nemohu přerušit, pana předsedu klubu TOP 09 Miroslava Kalouska.
Toto nařízení bylo předloženo v rámci takzvaného balíčku o elektronickém obchodu a nařízení samotné ukládá provozovatelům služeb dodávání balíků mimo jiné povinnost poskytovat národním regulačním orgánům všechny informace o svých službách, o počtech zásilek, o jejich cenách a podobně. Návrh zákona, jak už jsem řekl, má adaptační charakter a představuje tu takzvanou minimalistickou implementaci celého nařízení. Návrh nepředpokládá žádný dopad na státní rozpočet.
Nyní požádám zpravodaje, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, máte slovo.
Děkuji za pozornost.
Ano, předvídal jste správně, pane předsedající.
Pane poslanče, máte slovo.
Nebudu vystupovat k meritu věci, ale vůbec k procesu projednávání. Oni to ministři zkoušejí. Jenže tady je devět poslaneckých klubů.
Vy se prostě vymlouváte! Takže já to znovu opakuji, Piráti prostě zradili program. Z tohoto pohledu už si vážím spíše ODS, protože ODS od počátku říkala, že žádné referendum nechce. Že bude úplně proti referendu. Referendum odmítá také KDU-ČSL, STAN, odmítají ho také TOP 09, TOP 09 to říká také na rovinu. Dobře. Já s tím sice nesouhlasím, ale je to férové, kdy typicky ODS a pan Kalousek z topky, ti říkají úplně na férovku, my žádné referendum nechceme. Dobře. Je to férové. Takže to je vše, co jsem chtěl říct.
Teď jsme v následující situaci s pořadím řečníků. Nejprve vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Marek Benda, pak je s přednostním právem přihlášen pan předseda Michálek, paní poslankyně Valachová se také přihlásila, ale v této fázi projednávání navrhovatel nedisponuje přednostním právem, takže to beru jako přihlášku k faktické poznámce. Pan poslanec Benda s faktickou poznámkou.
Může stanovit. Jenom bych prosil, ten, kdo je proti obecnému referendu, není proti české Ústavě. Já jsem u tvorby té Ústavy byl. Není to povinné. Děkuji za pozornost.
Faktická poznámka paní poslankyně Valachové, po ní faktická poznámka paní poslankyně Válkové.
Já jen stručně. Musím zareagovat na rozpravu a vaším prostřednictvím především na pana poslance Tomio Okamuru. Já samozřejmě chápu, že referendum je srdeční záležitost SPD. Na druhou stranu, říkejme si tady pravdu. Já jsem v rámci své úvodní řeči připomněla, že nejde jenom o to mít 120 hlasů ve Sněmovně, ale ještě potřebujeme souhlas Senátu. To znamená, jakékoliv kompromisy, které se snažíme udělat, které se snažíme udělat, samozřejmě děláme i tak, aby opravdu referendum mohli začít občané a občanky využívat. Ale znovu chci říct, tady potřebujeme 120 hlasů a zároveň potřebujeme také souhlas Senátu. V opačném případě nebudou mít lidé nic, o čemž tedy předpokládám, že si to nepřeje ani SPD.
Děkuji. Paní poslankyně Válková a ještě s faktickou poznámkou se přihlásil pan předseda Okamura.
To, co tady slyším, tak bych chtěla uvést v něčem také na správnou míru. Já si myslím, že nejenom SPD prosazuje, jak tady řekla paní poslankyně, celostátní referendum jako svoji srdeční záležitost. A my si myslíme, že už nadešel čas, aby se tak stalo. A poslední věta, opravdu poslední. Zapomíná se na to, že Česká republika je součástí určitého mezinárodního společenství. Evropské unie, Rady Evropy, a právě proto vylučujeme některé otázky z možnosti konání celostátního referenda.
Děkuji.
Termín byl opakovaně odložen, naposledy až na 31. ledna 2020, poté co v polovině října dosáhli vyjednavači shody nad upravenou výstupovou dohodou. I proto probíhaly a nadále probíhají přípravy na všechny scénáře včetně odchodu bez dohody. Tento návrh i pro rok 2020 umožní, aby se Spojené království i po tvrdém brexitu mohlo podílet na financování rozpočtu EU a naopak z něj čerpat stejně, jako by bylo nadále členem EU. Návrh Komise umožní, aby Spojené království do rozpočtu EU dále přispívalo i v roce 2020, a tím se minimalizovaly dopady případného tvrdého brexitu na rozpočty ostatních členských států včetně České republiky. Ta vyžaduje, aby v souladu s kontrolou principu subsidiarity byly informovány obě komory Parlamentu České republiky. Vláda proto nyní předkládá návrh uvedeného nařízení oběma komorám Parlamentu.
Ta situace je obdobná. K tomu, aby paní ministryně na Radě Evropské unie na příslušné formaci mohla zaujmout stanovisko, aby mohla hlasovat, potřebuje předešlý souhlas Poslanecké sněmovny. Jedná se o příjmovou, ale i výdajovou stránku evropského rozpočtu. "Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministryně financí Ondřeje Landy, po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslance Ondřeje Benešíka a po rozpravě Ale budeme hlasovat, a tak to říká jednací řád, o usnesení, které předkládá vláda, to usnesení je součástí materiálů, které jste obdrželi, tak aby paní ministryně byla vybavena řádným mandátem. Proto budeme hlasovat o znění tohoto usnesení, tak jak je vám předloženo v příslušném tisku.
Já to radši přečtu celé. Nedopatřením dále běží má omluva. Poslanec Petr Beitl. Mám tady sice jednu faktickou poznámku, jednu obecnou, nicméně faktická reaguje až na něco v obecné, takže dám prostor nejprve v obecné rozpravě poslanci Jiřímu Kobzovi a na faktickou poznámku se připraví poslanec Václav Klaus.
Po paní ministryni se velice těžko vystupuje, protože ona mně vždycky vystřílí polovičku dat, která si tady nastřádám. Legislativa, o které dneska diskutujeme, je právě základním kamenem dalších vztahů, napravuje finanční vazby mezi Velkou Británií a Evropskou unií a je v podstatě základním kamenem pro další koexistenci Evropské unie s Británií.
Znovu připomenu, že mě pobavil pirátský pozměňovací návrh, který v podstatě popírá jakékoliv možnosti hlasování. Proto samozřejmě představím svůj pozměňovací návrh, který je již vložen v systému. A samozřejmě doufám, že Piráti budou zpytovat svědomí a budou hlasovat pro náš pozměňovací návrh SPD, který opět uvádí ty jejich sliby zpátky tam, co naslibovali voličům. Takže neuvěřitelné číslo. Abychom dali prostor i těm, kteří se obávají referenda, ale přesto by ho asi chtěli, tak buď můžete hlasovat pro můj pozměňovací návrh 100 tisíc podpisů, nebo 250 tisíc podpisů. Takže my chceme, aby jako to bylo u referenda při vstupu do Evropské unie. Tady přesně vidíte to pokrytectví. Když tady proběhlo jedno jediné referendum v historii České republiky, jedno jediné celostátní referendum, tak to bylo bez kvora, aby to určitě dopadlo. Senátora může zvolit jeden člověk, když ostatní nepřijdou. Dokonce i poslance může zvolit jeden člověk, když by jiní, hypoteticky řečeno, nepřišli. Prostě je to prostá většina, tam není žádné kvorum pro zvolení senátora nebo prezidenta. A najednou když se jedná o referendum, to znamená, když se nejedná o to, aby ty lidi politiky zvolili za každou cenu k teplým korýtkům, tak už se dávají vysoký kvora, aby občané nemohli nic rozhodnout. A o žádné zajímavé otázce nebude možno být hlasováno. Ano, my chceme, aby občané mohli hlasovat o našem členství v Evropské unii či v NATO. A proč jim to upíráte? A hlavně, vy jste nechali hlasovat občany o vstupu do EU, a teď nechcete hlasovat o vystoupení? Děláte z nich hlupáky. Takže to bude další pozměňovací návrh. Takže jednotlivě si budeme hlasovat, jednotlivě i o těch kvorech. Proto jsem dal těch 30 % taky do toho svého jednoho pozměňováku, to už je docela blízko. Takže tady předkládáme kompletní sérii pozměňováků. To taky je jeden z pozměňovacích návrhů, které jsem tam vložil jménem SPD. A není to nějaký naschvál nebo něco, já jsem neřekl nic nepravdivého. Mně to poslal kolega, s kterým jsem spolupracoval na přípravě podkladů, a já jsem říkal počkej, pošli mi ten link, pošli mi ten odkaz. Já jsem říkal, no tak to je opravdu. Protože pak dáme černého Petra Senátu. Blokuje zákon o referendu.
Děkuji. Mezitím, než přijde, vás seznámím s omluvami.
Teď vezmeme postupně ty návrhy, co tady mám.
Já mám asi v háji kartu.
Já tedy požádám o výměnu. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Můžu to hlasovat dohromady, pane předsedo? Za mě ano, ale za vás? Ať se slyšíme na mikrofon. Takže minimálně. Jestli to tedy má být tak, nebo onak. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. To je dnešní program. Dále jako bod 42, tisk 479, následně do pořadí na středu zdravotní pojištění. Návrh byl přijat.
Vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem nečekal, že budu vystupovat po takovém projevu, nicméně jsem se přesto přihlásil. Je třeba rozlišovat mezi dlouhodobým programem a volebním programem. Tak neslučitelnost funkcí vykonávaných na plný pracovní úvazek už v nějaké podobě odešla. Já bych chtěl poděkovat velice paní poslankyni Válkové, za kterou jsem přišel jako první potom, co se objevil návrh na celostátní referendum v systému, a porovnal jsem jejich a náš program a našli jsme nějakou základní shodu, nad kterou se potom pracovalo dál. Jak tady zaznělo, co se týče zákonodárné iniciativy, lidového veta, odvolatelnosti nebo třeba schvalování změn Ústavy, to jsou všechno návrhy, které během této diskuse nad návrhem zákona o celostátním referendu zazněly, ale to jsou jiné nástroje, které je třeba předložit a projednat zvlášť. My bychom si představovali, že občané budou schopni hlasovat třeba i o mezinárodních smlouvách. To se potom uvidí ve finálním hlasování. My chceme referendum, které skutečně zaváže vládu a zaváže Parlament, že podle něj musí konat. Navíc je tam to ustanovení, že hlasování se budou konat společně s volbami, takže není problém, aby byla vysoká účast. Ale na to tady není shoda. Já vám děkuji.
Mocenská klika kolem Václava Havla si samozřejmě ze všeho nejméně přála demokracii. Cílem bylo předání moci jedněch elit druhým. A tak všechny sliby v tomto směru byly následně porušovány. Jako první zmizela ze stolu přímá volba prezidenta, protože tehdy hrozilo, že by vyhrál Dubček, a ne Havel. To vše je dobré vidět, aby nám bylo jasno, proč tu referendum není vítané. A když už ho okamurovci vydupali ze země, pak je třeba ho napsat tak, aby v praxi nefungovalo. Jak víme ze zemí Evropské unie, ale i ze zemí například Latinské Ameriky a USA, v referendech se hlasuje hlavně o důležitých, zásadních věcech. V Evropě to primárně byly mezinárodní smlouvy, připojení k Evropské unii, vystoupení z Evropské unie, podpis Lisabonské smlouvy nebo naposledy smlouva s Kanadou. Dosud jediné referendum v České republice ostatně proběhlo právě o připojení k Evropské unii, bez kvora účasti, aby určitě platilo. Bohužel většina politiků má přesně opačný a zcela jasně protiústavní názor, že veškerá moc patří jim a občané o důležitých věcech rozhodovat nesmějí. Naše hnutí SPD je jedinou stranou v Parlamentu, která prosazuje přímou demokracii, tedy tu skutečnou demokracii. Ale já se dostanu ještě k podrobnostem. Samozřejmě chápu odmítavý postoj k demokracii u elitářských formací, jako je knížecí TOP 09, nebo strany lobbistů, jako ODS či lidovci. Všechny tyto partaje se tváří jako strany pro obyčejné lidi, skutečnost je ale, jak vidíme, jiná. Dovolte mi zkráceně citovat z jejich webu, co občanům slibovali a slibují Piráti. Takže to vezměme postupně. Další, co slibují Piráti na svém webu, nebo co slibovali, je - závazná referenda na úrovni celého státu, krajů a obcí. Konec závorky. Zdůrazňuji, že tam mají napsány ty mezinárodní smlouvy, což je například členství v Evropské unii. Dále Piráti slibují a slibovali na svém webu lidové veto, kdy pokud občané nasbírají dostatek podpisů pod petici požadující zrušení schváleného zákona či vyhlášky, musí tento předpis být schválen nebo odmítnut v referendu. Budu citovat dále. Piráti slibovali přímou volbu významných politických i stranicky nezávislých postů legislativy, exekutivy, justice, státních úřadů, správních rad a kontrolních orgánů. Budu citovat dále. Piráti slibovali možnost odvolání vysoce postavených státních představitelů na základě petice s podpisy voličů a následného hlasování. U nepřímo volených orgánů mají občané právo na základě petice rozhodnout o předčasných volbách. Takže z vašeho pozměňujícího návrhu, který je zveřejněn a z kterého já přímo čerpám: Takže v referendu se podle Pirátů nesmí rozhodovat například o základních právech a svobodách zaručených ústavním pořádkem nebo mezinárodními smlouvami. Dále o změně Ústavy a ústavního pořádku. Znovu zdůrazňuji, že to je návrh Pirátů, o čem se nesmí rozhodovat v tom referendu, píšou. A dávám to do protikladu toho, co slibovali.